Děkuji, pane poslanče. Odpověď na tuto interpelaci vám bude zaslána písemně ve lhůtě 30 dnů. Jako další byl vylosován a vystoupí pan poslanec Ludvík Hovorka se svojí interpelací na ministra zdravotnictví Miloslava Ludvíka.
Děkuji za slovo. A protože je mi známo, že v této nemocnici probíhal forenzní audit v roce 2015, tak bych chtěl požádat o zapůjčení tohoto auditu a o sdělení nějakých závažných informací z tohoto auditu, pokud jsou vám ty výsledky známy.
Děkuji, pane poslanče. A slovo má pan ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík.
Vážený pane předsedající, dámy a pánové, faktem je, že byl proveden audit, ale ne forenzní. Takže trošku něco jiného, než je forenzní audit. Takže pokud se ptáte na rok 2015, tak už by tam opravdu měla být, a předpokládám, že tam je. Pokud se týká těch prožluklých veřejných zakázek, tak sám jsem byl překvapen, že Vinohrady to ještě dělají přes externí firmy.
Pane ministře, děkuji. Máte slovo, pane poslanče.
Ale tak pokud není na stránkách nemocnice, tak možná bude někde jinde.
Já vám děkuji, pane poslanče. Další přednese svou interpelaci paní poslankyně Pavla Golasowská. Připraví se pan poslanec Simeon Karamazov. Paní poslankyně, máte slovo, předneste svoji interpelaci na ministra zdravotnictví Miloslava Ludvíka.
Vážený pane ministře, setkávám se s připomínkami z řad veřejnosti ke službám koronera, přesně k dlouhé čekací době, než koroner dojede k ohledání zemřelého. Musím říct, že já sama jsem kontaktovala koronera, když mi letos v lednu zemřel otec, a čekací doba na něj byla pouze hodinu a čtvrt. Nicméně dle sdělení zaměstnanců pohřební služby v Moravskoslezském kraji jsou případy, kdy tato čekací doba dosahuje šesti i více hodin. Pro mnoho rodinných příslušníků nebo těch, kdo tráví v přítomnosti zemřelého takto dlouhý čas, je tato situace stresující a neúnosná nejen z hlediska psychické zátěže, ale také z pohledu hygieny zejména, pokud se toto děje v letních horkých měsících. Proto mám na vás, pane ministře, dotaz, jak jsou nyní pokryty služby koronera na celém území republiky a jaká opatření a v jakém horizontu připravujete, aby tyto služby byly pro pozůstalé i zemřelého časově komfortní.
Děkuji, paní poslankyně. A slovo má pan ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík.
Kraj odpovídá za organizaci a zajištění prohlídek těl zemřelých, a tedy i za zajištění adekvátní časové a místní dostupnosti služeb koronera. Obecně lze říci, že pitva a věci, které jsou s tím spojeny, jsou hrazeny ze zdravotního pojištění. Osobě mám podobnou zkušenost jako vy. Je to práce velmi neradostná a nevděčná. Zatím se ani neuvažuje, pokud by takový dotaz zazněl, jestli se nějakým způsobem ta časová dostupnost upraví nebo neupraví.
Prosím, aby si všichni uvědomili, že vláda je odvozena od Poslanecké sněmovny, ostatně jak i pan předseda komise Blažek tady připomněl přede mnou, že se zpovídá
Děkuji za slovo. A pan Sklenák tady něco mluvil o tom, jaký byl začátek. Začátek byl ten, že státní zástupci se ozvali proti té reorganizaci, ne hnutí ANO. A jedině hnutí ANO mělo zájem ten problém řešit. To za prvé.
Nyní pan poslanec Korte s faktickou poznámkou a pak ještě fakticky i pan poslanec Blažek.
Já chci pouze uvést na pravou míru to, co zde říkal kolega Ivan Gabal. Za druhé. Usnesení, které navrhl Ivan Gabal, aby výbor vyslovil nesouhlas s organizační změnou, nebylo přijato, tudíž neexistuje.
Máme únor, tak je dobré říci si něco málo z podobné krize, která se stala v roce 1948, a je dobré si to přirovnat. Když tady slyším, že tu krizi nevyvolalo hnutí ANO, a vyvolalo, tak jenom jednoduchý příklad. Ještě v průběhu té vlády tito ministři navrhli usnesení, kterým se nařídilo pozastavit tohle usnesení, a vznikla vládní krize. Co udělali ministři ANO? Uplakanou tiskovku u Strakovky! Abychom si nedávali zásluhy, které jsou. Neudělali kromě tiskových prohlášení nic. Na rozdíl od těch, a to si nastudujte, co udělali opravdu v průběhu vlády. Hned reagovali a chtěli to zastavit.
Já na to musím reagovat. Můj milý kolega zabrousil do historie, ale je třeba tu historii znát přesně.
Prosím o klid! Nechme mluvit pana ministra.
My jsme toho udělali docela dost. Ale přece jenom se podařily některé věci. Podařilo se například to, že ta změna byla o měsíc odložena. A druhá věc, která se podařila, bylo, že k naší námitce byli vyčleněni ti policisté, kteří pracovali na případu Beretta, a jenom to umožnilo ten případ dotáhnout do fáze realizace, ke které, jak známo, došlo, a uvidíme, co s tím bude dál, ale víte, že pár lidí sedí ve vazbě. Udělali jsme, co se dalo.
Ani tam se o to nikdo nepokusil. A výklad jednacího řádu vlády tak, že ministr nemůže navrhnout do programu nějaký bod, je úplně mimo realitu. Takže to nebyla poslední vláda, která se konala. A já opravdu říkám kolegiálně k poslancům hnutí ANO, tahle komise nemohla ani nic zrušit, ani nic pozastavit, pokud jde o to, co se děje v policii, ale vaši ministři to udělat mohli, nebo se aspoň o to mohli pokusit.
Fakta - nula! Tak zkusme si říct, co mohl udělat a co udělal. Bezcenná věta. Demise se buď podává, nebo ne. Zvážím, uvidíme.
Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.
Já jsem třetí člen bývalé vlády, který tady vystupuje a který vůbec nechápe argumentaci pana ministra Pelikána. Vždyť jste to ani nezkusil. Vy jste nic takového neudělali, tak nám tady neargumentujte takto směšně, neohýbejte jednací řád vlády, protože ten vám ty pravomoci jednoznačně dává.
Požádám pana poslance Bohuslava Chalupu, aby se ujal slova. Pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo. Já jsem zvědav, jak si s tím poradí paní Romancovová, jestli to označí jako dezinformaci, nebo informaci. Pokud jde o pana kolegu Dolejše, pan kolega Dolejš tady mluví zase o nějakém hnojometu a v podstatě si dělá vizitku sám. Tato Poslanecká sněmovna to zamítla. A to zejména v okamžicích, kdy nesouhlasíme s většinovým názorem. A v tomto smyslu jsem velmi rozčarován a vlastně i zklamán. Podle mého názoru není možné ani v tomto případě, ani v budoucnu připustit, že se exekutiva bude k zákonodárnému sboru chovat arogantně. Nelze. A pokud budu poslancem, budu si tento svůj mandát velmi úporně hájit. Ne oni, ale my jsme odpovědní občanům této země za fungování státu, a tedy i exekutivy, tedy i Policie České republiky. My jsme ti, kteří určují, nebo by měli určovat trajektorii směřování naší země. Prvním slibem na samém počátku vládnutí jakékoliv vlády je ono zmíněné programové prohlášení postavené na základě koaliční smlouvy. O čem konkrétně mluvím? Tušíte správně, mluvím o zcela flagrantním evidentním porušení slibu koaliční vlády, o porušení programového prohlášení, které bylo předloženo nejen této Sněmovně, ale především občanům této země, a nesouhlasím tady s některými poslanci i z opozice, že se jich to netýká.
Ale jsou tu lidi, kteří nebyli nikdy v policii, nevyslýchali a chtějí si ji přečíst do detailů a nevědí, o čem to je. A já nemám čas každému to vysvětlovat. Takže prosím, tolerujte to. Dohody ctíme, pane předsedo. On řekl pouze svůj názor. A to je všechno. Takže prosím, držme se, nechme vystupovat ty, co chtějí mluvit o zprávě.
V této fázi máme dvě přihlášky s přednostním právem. Pan ministr Chvojka, potom pan ministr Pelikán.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Nejdřív budu reagovat na svoje dva předřečníky. Nejdřív na pana kolegu Fichtnera, potom na pana kolegu Plzáka. Ale myslím si, že ten závěr, který se udělal dneska, je jasný. Na to není potřeba to teď číst, to jsme tady slyšeli, ten závěr je jasný. Ale závěr, který tady byl přečten, je, myslím, naprosto zřetelný. Na pana kolegu Plzáka. Když jsem chodil na brigádu do různých továren, tak tam vycházel závodní tisk, kde se psalo o úspěších té firmy a o tom, jak je ta firma dobrá. Prostě zaměstnanec věří koncernovému tisku. Justiční normalizace v režii kmotrů, Lidové noviny. Takže koncernový tisk, kterému všichni zaměstnanci Agrofertu a hnutí ANO musí věřit. A ukážu další obrázky. Zasloužíme si lepší Česko bez politiků řízených mafiány. Nepřestaneme bojovat proti korupci, i když se kluci hodně snaží. Zasloužíme si lepší Česko bez politiků, co likvidují nezávislou policii. Vidíme to na těch billboardech. Cíl byl jasný. Cíl byl naprosto jasný - pošpinit svého politického konkurenta, kterým je samozřejmě ČSSD. Nebyla to reorganizace policie, která byla politicky motivována nebo byla účelová. Andrej Babiš o sobě rád říká a často říká, že není tradiční politik. Není to tak vždy, ale tady s ním musím souhlasit. Takovýmto způsobem politicky vytěžit vysoce odborné téma reorganizace policie pro svůj vlastní prospěch není opravdu nic tradičního a je to dle mého názoru velmi zavrženíhodné. Já doufám, že se to tradičním nikde nestane, a nejlépe, že se to nestane už nikdy.
Pane předsedající, kolegyně kolegové, já jsem očekával, že vystoupí kolegyně Černochová, zatím mlčí. Já tady vidím prázdné lavice, není tady ani ministr vnitra, není tady ani předseda Babiš, takže já dávám procedurální návrh, abychom přerušili projednávání tohoto bodu do doby příchodu ministra vnitra a ministra financí.
Ano, to je procedurální návrh, o kterém rozhodneme hlasováním. Já prosím, abyste se znovu přihlásili, protože je tady návrh na odhlášení, a přivolám kolegy z předsálí. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s přerušením tohoto bodu, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Budeme pokračovat.
Tady namátkou - pan premiér psal na Twitteru: Zpráva vyšetřovací komise vyvrátila pomluvy a lži, které se šířily kolem policejní reformy. Nic z toho, co o reformě tvrdil Andrej Babiš, se nepotvrdilo. Nebo pan předseda sám: Reorganizace policie nebyla účelová ani nezákonná, nebyla tedy nic, co o ní říkal Andrej Babiš. Dokonce se můžeme s velkou mírou pravděpodobnosti domnívat, že to tak je. O seznámení nebyl pořízen žádný zápis. To je těsně před odesláním referátníku ministrovi vnitra. Co tady čtu dál? Koncepční nebo strategické materiály zpracované za působnosti současného policejního prezidenta slučování útvarů s celostátní působností neřeší a ani se o něm nezmiňují.
Protože pokud pan Chalupa si tedy připravoval svůj sedmistránkový projev, tak je docela smutné, že s tím projevem neseznámil vás jako členy klubu. K tomu, co tady říkal pan kolega Chalupa. Já jsem žádnou komplexní zprávu, kterou dal pan ministr obrany, neviděla. Přesto mě s touto zprávou nikdo, komplexní zprávou, neseznámil. Oni tu informaci neměli. My jsme ji měli omezenou. A vy tady káráte někoho, kdo tady dlouhé hodiny, opravdu dlouhé hodiny, v přepočtu pomalu na dny pracoval v této vyšetřovací komisi a vydal tyto závěry?
To je všechno.
Já myslím, že to tušíme všichni ti, co se smáli, i ti, kterým se to nelíbí. A to mohl a mohl vystavit své kolegy ve vládě hlasování. Samozřejmě ten bod nemusel prosadit. Navrhujeme, neprosadíme. Ale přesto se snažíme a navrhujeme. Na každé schůzi, každý den. A to je normální. On neudělal nic a říkal - to ten Klement Gottwald nebo Bohuslav Sobotka. Zase, chudák robot. Nepodal tu demisi. Zůstal v té vládě. Na vlastní vládu? Vy v ní sedíte každý den od té doby. Jenom si to nechcete přiznat. Kdo tady vládne?! Já přece! Měl jste sebrat odvahu a ten návrh podat. Pak by se ukázalo, jak hlasují ministři ANO, jak hlasují ministři ČSSD a jak by se postavili dnes nepřítomní a k věci se nevyjadřující ministři za KDU. To je samozřejmě nejlepší pozice, protože ať to dopadne jakkoli, jsou s tím vítězem. Protože toho poraženého nekritizovali. Pak jste mohli použít ústavní možnost a zakázat to ministru vnitra. A zase jste jej mohli vystavit hlasování a říct veřejnosti i nám: My jsme to chtěli, byli jsme přehlasováni. Už to není naše reforma. Už to není naše reorganizace. My jsme udělali, co jsme mohli... Já vím, že prohrávat hlasování není jednoduché. To jsou ústavní řešení. Překvapivé, když to nezná nebo tvrdí veřejnosti, že to není možné, ministr, to je překvapivé, smutné. Kdo jiný by měl mít nastudovány všechny procesy? Pak jste měli politické možnosti, jak tomu zabránit. Mluvil o tom i pan premiér. Neříkám, jak vážnou. Pak jste měli třetí možnost, tu nejsilnější, politickou, a to jako hnutí ANO - odejít z té vlády, vypovědět koaliční smlouvu, vyvolat vážnou vládní krizi. Takže ta odpověď je úplně jednoduchá. Udělali jste z toho politické divadlo. Použili jste policii - a to vám vyčítám nejvíc - k politickému boji, přitom máte plná ústa slov o nezávislosti policie a sami jste ji použili v politickém boji. Jste člen vlády, vláda se zodpovídá Poslanecké sněmovně. A říkáte: Nepřipustím hlasování o tomhle! Poslanecká sněmovna vyzývá vládu - první věta - vyzývá vládu. Pan ministr Robert Pelikán nám řek "vláda jsem já", protože říká "vy mě chcete úkolovat". A k čemu vyzývá v tom navrženém usnesení Poslanecká sněmovna, pokud to schválíme? Ale pokud mám dobré informace z médií, nejvyšší státní zástupce podal kárnou žalobu. Nezávislý nejvyšší státní zástupce podal kárnou žalobu. Je to špatný cíl, aby Vrchní státní zastupitelství v Olomouci postupovalo zákonným způsobem? Mně to připadá jako správný cíl. A z té zprávy vznikla určitá podezření o možných pochybeních. Jediné, co můžeme udělat, je požádat vládu... Já nebudu plnit personální zadání Poslanecké sněmovny! Neplňte personální zadání Poslanecké sněmovny. A pokud projde toto usnesení, tak ani v něm to není. Tak možná vám dává někdo jiný personální zadání a jste zvyklý to řešit.
Kolega Chalupa ještě počká, protože s faktickou poznámkou se přihlásil pan ministr spravedlnosti. Omlouvá se z dnešního jednání pan poslanec Milan Šarapatka, pan poslanec Jaroslav Zavadil, pan poslanec Michal Kučera, pan poslanec David Kasal a pan poslanec Roman Kubíček. Pane ministře, máte slovo k faktické poznámce.
Ta poznámka bude skutečně čistě faktická a bude se týkat jednacího řádu vlády. Pan předseda vlády je vždy přítomen, takže to další se neužije. Na rozdíl třeba od Poslanecké sněmovny, člen vlády samozřejmě může navrhnout bod programu, ale je čistě na vůli předsedajícího, tedy premiéra, zda ten bod bude, nebo nebude zařazen. Oproti tomu, co jste si představoval, neexistuje nic takového jako hlasování o zařazení bodu v případě, že to premiér nenavrhne.